Děkuji za slovo, pane předsedající. Hlavní ustanovení dohody jsou o tom, jak se zde mohou stavět objekty, za vojáky přijedou jejich rodiny, budou tady mít školy, směnárny, stravovací zařízení a tak podobně. Navíc tato dohoda není reciproční a je pouze rámcová, a nikoliv podrobná, je po dobu deseti let nevypověditelná a současně ji nemá právo prozkoumat žádný vnitrostátní ani mezinárodní soud. Jsem přesvědčen, že se jedná o tak zásadní věc, která by měla podléhat celostátnímu referendu. Obrací se na mě a na naše poslance z SPD celá řada občanů, kteří jsou znepokojeni postupem vaší vlády v této věci a nechtějí na našem území budovat žádné cizí základny. A já s nimi souhlasím. Z jakého důvodu nebyla umožněna veřejná diskuse ještě před podpisem obranné dohody s USA? A druhá: Na Slovensku byla v tomto případě přijata interpretační doložka, která jasně říká, že podpis této dohody v žádném případě neznamená a nevytváří podmínky pro zřízení základny, a to ani do budoucna. Proč tedy interpretační doložku neobsahuje tato dohoda u nás?
Prosím pana premiéra, aby se ujal slova.
Možná na úvod bych měl říct jednu podstatnou větu. Ta věta zní, že obrannou smlouvu se Spojenými státy jsme měli mít už dávno, to nemáme, a je dobře, že ji připravujeme teď. Všechny sousední země je mají a teď ji bude mít konečně i Česká republika. Je rozumná právě kvůli naší bezpečnosti a je škoda, že to SPD jako opoziční strana nevidí. A to jsou věci, které já určitě nechci. A já takové spojence vidím v Severoatlantické alianci. Teď nezkoumám, jak to mají v jiných zemích, u nás je to prostě tak. Ta smlouva nic takového neobsahuje. Cituji jenom dvě věty: "Česká republika bude během projednávání prosazovat širší uchopení solidarity, která by měla nabídnout co nejextenzivnější paletu možností podpory zasažených členských států." No, je to v tom výsledku! Máme tři možnosti, jak tu solidaritu uplatnit. A dále tato rámcová pozice říká: "Česká republika sice může souhlasit s povinným flexibilním solidárním mechanismem, avšak pouze za předpokladu, že povinnost přímá či odložená nebude stanovena v případě redistribuce osob." Je to splněno? Je to splněno! No, ono je to úplně jednoduché, jestli někdo zradil svoje voliče, nebo nezradil, jestli splnil sliby, které jim říkal, jestli dělá politiku, která se jim líbí, o tom rozhoduje kdo? Já myslím, že to oba, paní poslankyně, víme, o tom rozhodují voliči. O tom nerozhoduje opoziční strana, o tom nerozhoduje ani názor kohokoliv, byť by byl sebevzdělanější, seberenomovanější, o tom rozhodují jen a pouze voliči. A máme pak čas na to, abychom voličům řekli: Toto jsme udělali, toto se nám nepovedlo, toto chceme udělat příště, dejte nám důvěru. Já myslím, že toto je jednoduché. Vy určitě máte možnost nás kritizovat, máte možnost nabízet alternativní řešení. Na ta alternativní řešení mimochodem čekám a o těch bych se rád bavil, ale obávám se, že nemáte ani oprávnění, a ani to vlastně k ničemu není, když budete říkat, že jsme zradili naše voliče. Volili jste nás? Volila jste nás, paní poslankyně? No tak těžko, tak to, prosím pěkně, nechte na našich voličích. Oni jsou dostatečně schopni, aby bez návodu a bez vašich doporučení vyhodnotili, jestli děláme politiku, která se jim líbí, anebo ji neděláme. A když se jim to bude líbit, tak budeme vládnout dál, což se samozřejmě nebude líbit vám.
Též zde uvádíte, že nezavíráte oči před problémy, které lidé v naší zemi mají, a bydlení je v poslední době jedním z nich. Přímo je v programovém prohlášení uvedeno, cituji: "Přineseme řešení, která pomohou jak vlastnickému, tak nájemnímu bydlení včetně sociálního bydlení." Takže zvýšení daně z nemovitosti je ta vaše pomoc našim občanům s bydlením?
Tak za prvé, nesnažme se vytvořit dojem, že daň z nemovitosti rozhoduje o tom, jestli tu budou lepší podmínky pro bydlení, jestli mladí lidé budou mít perspektivu, že si pořídí byt, nebo takovou perspektivu mít nebudou. Jednou z těch překážek určitě a mnohem větší, než je daň z nemovitosti, byla daň z nabytí nemovitosti. Tuto daň jsme zrušili. Nakonec ta debata o tom, kdo se o to jak zasadil, ta už tady probíhala a tady myslím, že to byl dobrý příklad spolupráce napříč politickým spektrem. Co se týká dalších překážek, jako je třeba komplikované stavební řízení, to, že jsme byli jednou ze zemí, kde stavební řízení trvalo nejdéle, tak i tady jsme dosáhli významného pokroku a významné změny. Takže jsou tu konkrétní kroky, které naše vláda dělá pro to, abychom zlepšili situaci a perspektivu lidí, že si mohou pořídit vlastní byt. Proč zavádíme tuto daň a jak ta daň vlastně vypadá? Přistupujeme k určitému zvýšení některých daní, aniž bychom zvýšili celkové daňové zatížení - 30 miliard jsme snížili, 31 miliard příjmů daní zvýšíme. V příštím roce je to jedna třetina na příjmové, dvě třetiny na výdajové stránce. To všechno nějak odpovídá tomu, co jsou dlouhodobé priority naší politiky. Ale znovu říkám, ano, kdybychom nemuseli sáhnout na žádnou daň, bylo by to jenom dobře, ale v takové situaci nejsme. Většina sazeb daně je fixní.
Nyní je přihlášen pan ministr Stanjura.
Za to jsme kritizováni odbory a to samozřejmě vedlo ke snížení daňové kvóty. Myslím si, že mohu říct, že nevzroste podle odhadu. Můžeme se přít, jestli klesne o ty dvě desetiny. Určitě jsem proti tomu, aby v zákoně byla pevná částka. Nabízí se několik možných přístupů, například průměr OECD, a mít tam nějaké toleranční pásmo. Takže na tu debatu jsme připraveni, čísel máme dost. Evropská unie ji využila v letech 2021, 2022 a i v letošním roce. Předpokládám, že příští rok to už nebude. Na takovou debatu jsme připraveni. Ta otázka je pro mě složitá. Myslím si, že Česká republika je v dobré společnosti. Abych na někoho nezapomněl, tak vám přečtu kolegyně a kolegy z ostatních členských států, a to abecedně, takže je to jednoduché: Česká republika, Dánsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Německo, Rakousko a Slovinsko. Vydali jsme nějakou společnou pozici. Potřebujeme, aby ta pravidla byla jasná, účinná a vymahatelná, což je problém stávajících pravidel, zejména s tou vymahatelností. To samé pak platilo i s důsledky války na Ukrajině a energetické krize. Neočekávám ale rychlou dohodu.
Já si myslím, že ta debata - my se nikdy nebráníme žádné debatě. Já si dovolím ještě jednu takovou...
A doplňující dotaz či reakce pana poslance?
Já bych chtěl velmi poděkovat panu ministrovi dopravy.
Chci jenom potvrdit, že opravdu zorganizujeme tu schůzku v co nejkratším čase.
Je to velmi dobrý, i z hlediska evropských standardů srovnatelný, a v něčem dokonce zákon, který předstihuje takový ten průměr, takže Česká republika se nemá za co stydět. Proto se jenom táži pana ministra Blažka - já se nemůžu dotázat, paní místopředsedkyně, ještě jednou.
Já vím, ale já se omlouvám, já opravdu musím.
Proto se jenom táži, jestli v této situaci něco připravuje konkrétního, jinak podám sama poslanecký návrh.
Děkuji. Prostě takto to je pro všechny, pro všechny ty dvě minuty, prosím o zohlednění. A ještě upozorním, že odpověď přijde samozřejmě standardně písemně. Co se týče další vystupující, je jí paní poslankyně Karla Maříková, následně se připraví pan poslanec Zdeněk Kettner. Prosím, ujměte se slova.
Já bych byl rád, abychom poctivě pracovali s daty. Ještě jednou zdůrazňuji, že kriminalita se v loňském roce nedostala na předcovidová čísla. Na celém světě nám poklesla kriminalita, podívejte se na jakékoliv statistiky jakékoliv země. Mělo to bohužel velmi negativní důsledky třeba na typ kriminality, jako je sexuální obtěžování dětí na internetu. To je přece poctivá práce s daty.
On i ten den daňové svobody, pane premiére, se posune příští rok. Takže ono to bude zase všechno jinak. Proto říkám, že je tady velmi mnoho proměnných, abychom v tuto chvíli byli schopni uzavřít nějaký seriózní závěr. Ano, pokračuje se v tom. Takže je to skutečně v tuto chvíli složitá debata zatížená proměnnými, balíček uvidíme, ještě neprošel vládou, uvidíme, jak projde, v jakém stavu touto Poslaneckou sněmovnou. To samozřejmě bude na to mít také vliv. A když se podíváme na míru zadlužení, tak tady máme státy, které opravdu ta míra zadlužení je enormní, a ty samozřejmě budou tlačit, jsou to zejména jižní státy, vy to dobře víte jako já, které vždycky tlačily a budou tlačit na rozvolnění paktu. A pak jsou tady takoví ti jestřábové, severské země, které naopak budou tlačit spíš na to, aby ta pravidla byla přísnější. Ale ona ta míra zadlužení už se týká i ekonomicky silných zemí, jako je Německo. Nakonec má další interpelace se jednoho z těch bodů bude týkat, a to jsem ji psala v době, kdy jsem nevěděla ještě, jak to dopadne politicky na úrovni vaší vlády. Takže já v tuto chvíli nenavrhuji usnesení, beru to tak, že to byla věcná debata, která teď je zatížena velkými proměnnými, zejména z toho pohledu, že budete zvyšovat daně. To je už dneska známý fakt, máme v eKLEPu daňový balíček, je diskutován, máme za sebou připomínkové řízení a tam se zcela určitě politicky střetneme. Tady bych nevěděla ani, proč bych navrhovala usnesení, protože jsme se bavili o číslech, která v tuto chvíli jsou relevantní.
Není tomu tak, rozpravu tedy končím a táži se paní předsedkyně Schillerové, zda navrhuje usnesení? Projednávání této odpovědi bylo přerušeno dne 1. června 2023 do přítomnosti předsedy vlády. Předseda vlády je přítomen, proto budeme pokračovat v přerušené rozpravě. Paní předsedkyně se nehlásí?
Interpelace zněla: "Vážený pane premiére, vývoj HDP České republiky ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 byl sedmý nejhorší mezi zeměmi OECD. Patříme mezi několik málo zemí, které se propadly do recese. Lednová čísla o maloobchodních tržbách alarmující trend potvrzují. Domácnosti už podle statistiků šetří absolutně na všem, včetně obvykle stabilních nákupů potravin. Samozřejmě uvádím lednová čísla s ohledem na to, kdy jsem psala interpelaci. "Jako zcela alarmující pak považuji informace potvrzené ministerstvem financí, že vláda připravuje zvyšování odvodového zatížení živnostníkům, a to jak nepřímo zvyšováním sazeb DPH, tak přímo zvyšováním odvodů OSVČ o dvě třetiny až polovinu. Věřím, že ODS, která se vždy zaklínala pozitivním přístupem k podnikání, nepřistoupí ke zvyšování daní živnostníkům, tím méně v době, kdy se česká ekonomika dostala na pokraj recese. Jak na tom jsme dnes, už víme. Přesto jsem musela přečíst interpelaci, která byla z 27. března.
Má to dobrý důvod - není to žádné zatížení živnostníků, je to naopak ochrana osob samostatně výdělečně činných v tom smyslu, že mají dosáhnout - nebo chceme jim vytvořit možnost, donutit je i k tomu, aby si platili takové částky, aby měli zajištěn aspoň nějaký důchod ve chvíli, kdy přijdou do penze. Pořád platí čl. 43 Ústavy České republiky o tom, kdo může vydat souhlas s pobytem cizích vojsk. Pořád platí všechna ustanovení, která tu máme. Smlouva je klasickou mezinárodní smlouvou uzavřenou mezi dvěma suverénními státy. Je schvalována v souladu s Ústavou České republiky, s podmínkami, které stanoví ústava.
Pan poslanec má ještě zájem vystoupit s doplňujícím dotazem.
Vaše odpověď mě neuspokojila, protože já jsem se vás ptal na interpretační doložku.
Ono to není zbytečné, protože se na to dívá veřejnost, takže lidé si udělají sami obrázek. Ale já jsem vám přece, pane poslanče, odpověděl. My nepotřebujeme žádnou doložku, protože ta smlouva nevytváří podmínky, nevytváří žádné rozhodnutí, nepřináší žádné rozhodnutí o konkrétní americké přítomnosti ani rozhodnutí o zřízení vojenských základen. Musely by následovat další kroky, které máme jasně definované v ústavě a v dalších zákonech a které jsou velmi komplikované. Nic takového tato smlouva neumožňuje, takže tam není důvod přijímat žádnou doložku nebo něco podobného. Ta smlouva mluví jasně, co je jejím obsahem, co je možné a současně - a to mohu desetkrát tady garantovat, opakovat, ale nevím, jestli byste mě, kdybych to udělal ještě pětkrát, opravdu slyšel - tato smlouva nepřináší žádné možnosti, aby tu bez nějaké další dohody a schválení všemi příslušnými ústavními institucemi mohl pobývat jeden jediný americký voják.
Děkuji a prosím další přihlášenou a vylosovanou paní poslankyni Karlu Maříkovou.
Vidím, že je určitě dobře, že se tady bavíme o té dohodě, která se týká migrace, protože zjevně u některých poslanců kolem toho panuje nepochopení a neporozumění tomu, co vlastně bylo schváleno a co bylo dohodnuto. Takže je určitě dobře, že máme příležitost to znovu a znovu vysvětlovat.
Jako ministr vnitra - a to mi tu legitimitu dává - jsem nikdy do žádného vyšetření nezasahoval. Viděl jste někdy nějaký článek, poznatek, jakoukoliv informaci o tom, že by tady bylo něco netransparentního, co bych z pozice ministra vnitra dělal vůči vyšetřování? Pokud ano, řekněte to, řekněte to tady na mikrofon a já po vás budu chtít jakýkoliv důkaz. Tak často se to v minulosti nestávalo. Pokud nejsme populární v této těžké době, ve které jsme, to se vládám stává.
Je zájem o doplňující otázku pana poslance, prosím.
Trpimir byl chorvatský kníže. Já si toho velmi vážím, protože my jsme tady přinesli velký benefit českým občanům. Víme, že chorvatské moře považujeme bezmála za moře své. Oni teď bez toho, aby museli čekat na slovinsko-chorvatských hranicích, v pohodě projedou a užijí si jistě letní dovolenou.
Přistoupíme k další interpelaci. Interpelujícím bude pan poslanec Patrik Nacher, posléze se připraví paní poslankyně Helena Válková. Prosím, máte slovo.
Já jsem pana ministra interpeloval, my jsme to nějakým způsobem řešili i ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti. Pak se tady objevil další případ, kdy už došlo dokonce k řetězení, že někdo koupil auto, které bylo v exekuci, už od někoho, kdo to sám koupil předtím. Tady je ta písemná odpověď. Ono jich nemusí být tisíce, můžou to být stovky, možná desítky, ale jde o desítky tisíc korun, o které oni přijdou.
Vážená paní předsedající, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, především přímá odpověď na tu otázku. Nemáme tím pádem jednotný zdroj informací, který bychom mohli pro ten registr vozidel využít.
Takže ještě jednou: nemá to důvody ty, že bychom se obávali, že to nedodržíme, že bychom očekávali nějaké významné změny složené daňové kvóty, že bychom rezignovali na to, že chceme mít nízké daně a nechceme je zvyšovat. Důvod je legislativní, potřebovali bychom ústavní většinu.
Děkuji za odpověď. Moje přirozená zdvořilost mi velí poděkovat, i když, promiňte mi, pane premiére, považuji vaši odpověď trochu za výmluvy. Ale jak to zasadit do kontextu těch dalších věcí? Máme tady daňový balíček, slyšíme silná vyjádření ministra financí, že se na něm nebude nic měnit. Takže jak toto jde do kontextu? A pak ten kontext s Paktem stability a růstu. Já jsem zaznamenala, že začínají nějaké debaty, ty debaty nebudou zřejmě na úrovni Evropské unie jednoduché. Ty by se potom promítly - jsem pochopila - do národní legislativy. Tady máte zřejmě na mysli, pokud se nemýlím, zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti - čili jak to souvisí? Ale to teď nechme stranou. Jak se to promítne? Děkuji vám za odpověď.
Do rozpravy je přihlášen pan premiér Fiala, poté pan ministr Stanjura. Prosím, pane premiére, máte slovo.
Připomeňme si, jak se vyvíjely složené daňové kvóty v posledních letech. Nejvyšší v historii, po kterou se to sleduje. Takže ještě jednou, my se nebojíme toho, že bychom případnou daňovou kvótu nedodrželi.
Zase si půjdete půjčit, budete si půjčovat na to, abyste mohli být solidární a přijímat migranty.
To tedy znamená, že vy odstoupíte od dohody, která nám garantuje, že budeme moci žádat o solidaritu na přijímání uprchlíků, kteří už na našem území jsou, jako ostatní členské státy. To je mimo jiné to, co je tam vyjednáno. To je realita a to je podstata té dohody. A předpoklad, aby se to nikdy nemuselo dít, vytváří tato dohoda.
Vážený pane premiére, já se chci zeptat na společné azylové řízení, které se zavádí jako unijní nařízení, které bude mít přednost před naším kvalitním azylovým řízením. To znamená, že už se na tom azylovém řízení tedy bude podílet více států, jiný stát než jeden jako doteď? To je první otázka. Proč souhlasili s tím, že ty částky půjdou do fondu spravovaného Evropskou komisí, a ne těm konkrétním státům?
Děkuji. Já zatím využiji chvíle, než pan premiér se dostaví k pultíku.
Tedy nařízení o azylovém řízení má za cíl především posílit odpovědnost za ochranu vnější hranice, zejména prostřednictvím zavedení povinné hraniční procedury, což si myslím, že je správné. A proto to nařízení stanovuje společný postup v celé Evropské unii, který potom budou muset členské státy v žádostech o mezinárodní ochranu dodržovat. Zjednodušuje se tak procesní opatření a zkracuje se délka řízení. Je potřeba, aby byla společná pravidla, která se dodržují. Osoby, na které se vztahuje azylové hraniční řízení, nejsou oprávněny vstoupit na území členského státu, a to je přece také důležité. A pak se na ně nevztahují všechny ty věci, kterým čelíme teď. Takže povinná hraniční procedura má jasnou lhůtu a ti, kteří ji podstupují, azylové hraniční řízení, nejsou oprávněni vstoupit na území členského státu. Jednotlivé členské státy mají na výběr, jednoduše řečeno, ze tří možností - a pozor, všechny ty tři možnosti se považují za rovnocenné. Za prvé, relokace žadatelů o mezinárodní ochranu. To Česká republika odmítá a ta relokace - z toho vyplývá - není povinná, a to považuji za dobré. Za druhé, finanční pomoc. A třetí je alternativní solidární opatření zaměřené na budování kapacit, služby, podporu personálu, zařízení a technické vybavení.
Andrej Babiš jasně řekl, že nechce, aby vůbec ti lidé připlavali, aby byla vůbec dávána nabídka. A tady vlastně ve své podstatě tím, že my máme tři možnosti.
Děkuji a prostor pro reakci pana ministra.
Já říkám, že ten migrační pakt neobsahuje povinné relokace, neobsahuje povinné relokace, a to neobsahuje. Prostě nemáte pravdu v tom, jak vypadala rámcová pozice. Vy interpretujete názor Andreje Babiše. Na to máte právo, jste z jeho hnutí, a to je vaše právo. Ještě jednou. Rámcová pozice vlády, a ne pana Babiše, ale pana Hamáčka z roku 2020, tedy z Ministerstva vnitra, ze stejné dílny mezinárodního odboru, který je tam doteď - já jsem nikoho nevyhazoval, já se úředníkům nemstím, tak ta rámcová pozice zněla tak, že red line jsou povinné relokace a hledejme formy flexibilní solidarity, což jsme udělali. A pane poslanče, že jsme všechno rušili: já nevím, co já jsem na ministerstvu rušil.